Prosím zpravodaje pana poslance Radka Vondráčka, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu.
Děkuji za slovo.
Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Fiedler. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Dobrý večer, paní předsedající. Dobrý večer, kolegyně a kolegové. Tak po odpovědi, kterou jsem od premiéra Sobotky dostal na své dotazy, které jsem mu zaslal, si to opravdu, ale opravdu vůbec nemyslím. Naše obavy z toho, že nový úřad, na který padne největší objem podaných žádostí, nebude schopen se řádně připravit na provádění zákona, se naplnily." "Návrh na odložení této transformace o dva roky neprošel." Proč sama vláda nepřišla s tímto návrhem, když si toho byl vědom? Proč to zůstalo na poslancích? Stejná otázka: Pokud si tohoto byla vláda a premiér Sobotka vědomi, proč nepřijali sami a nekonali, aby došlo k nápravě, aby tyto věci byly řešeny tak, jak časově je vyžadováno? Dále píše v odpovědi: "Vláda premiéra Nečase prosadila přes četné připomínky ze strany opozice i odborné veřejnosti nerealistické lhůty. Případy, které vyžadují složitější prověření majetkových vztahů, si vyžadují rozsáhlé rešerše archivních materiálů." Dále zde premiér Sobotka uvedl, že existuje právní názor, že novelizované znění zákona nelze uplatnit retroaktivně. Jsem tedy rád, že od zpravodaje tady zaznělo, že na výboru to bylo projednáno a že tato pochybnost tedy neexistuje a že je možno tyto lhůty prodloužit. V tomto případě je nutné si uvědomit, že do této kategorie padnou i případy, kdy si příslušná povinná osoba nebude jista, zda má k vydání dojít, a postoupí rozhodnutí na příslušné soudy. V tomto případě je nutné považovat takové výdaje za odůvodnitelné." Ty miliardy, které na církevní restituce přijdou, nemusí být konečné. A sám premiér Sobotka přiznává a připouští, že to státní rozpočet může stát ještě mnohem více peněz v případě žalob ze strany církví za prodlevy. Premiér Sobotka bohužel není přítomen, takže na to nemůže odpovědět. Dále bych ještě zmínil, že se vyhnul odpovědi v tom dopise, který jsem zaslal, na dvě otázky: Jaké kroky chystá vláda a Ministerstvo zemědělství pro řešení již velmi značného zpoždění, které sám premiér v dopise připouští a uznává? Na tuto otázku jsem žádnou odpověď nedostal. A z toho, co se kolem tohoto vydávání církevního majetku děje, víme, že ani vláda ani Ministerstvo zemědělství žádné kroky nechystají a nechaly to prostě na poslaneckém návrhu. Dále jsem se tázal na to, proč stanovisko vlády bylo neutrální k tomuto poslaneckému návrhu pouze v případě, že k němu nebudou žádné pozměňovací návrhy. Opravdu nechápu logiku tohoto stanoviska vlády, věcný argument, věcné důvody, proč prodloužit tyto lhůty. Děkuji zatím za pozornost.
Prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta, který je dalším přihlášeným do obecné rozpravy.
Dámy a pánové, když tady běžela diskuse v prvém čtení, tak jsme požadovali nějaká jednání po panu premiérovi nebo ministrovi zemědělství. Ani jeden tady není. Předpokládám, že to tak bude.
Klub TOP 09 si bere přestávku 22 minuty a mně nezbývá nic jiného než přerušit jednání dnešní do zítřka do 9 hodin ráno, kdy budeme pokračovat dle schváleného programu.
Hlasování pořadové číslo 25, které zahajuji, a ptám se, kdo je pro návrh, který předložil zdravotní výbor. Návrh byl přijat. Návrh usnesení tedy byl schválen. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji a končím tento bod. Dále budeme pokračovat podle našeho pořadu schůze. Návrh uvede za navrhovatele pan poslanec Miroslav Grebeníček. Prosím, pane poslanče, máte slovo s úvodním slovem.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, ucelenou informaci o našem návrhu jsem předložil při prvním čtení. Stejně marná byla i připomínka, že podle údajů samotného Ministerstva školství ještě v roce 2010 bylo na sociální stipendia studentů veřejných vysokých škol rozpočtováno 86 milionů a studentů soukromých vysokých škol přes 4 miliony, celkem tedy 90 milionů korun, a od té doby došlo k prudkému snížení výplaty těchto stipendií z 90 na pouhých 50,5 milionu korun. Návrh zákona překvapivě ve výborech podpořili poslanci TOP 09, ale pro zamítnutí hlasovali poslanci za Českou stranu sociálně demokratickou spolu s hnutím ANO a KDU-ČSL, zřejmě si vědomi toho, že nějaké stipendium nesmí narušit systém, který až vyjde na světlo boží, tak nám všem vytře zrak. Návrh zákona přitom prošel do druhého čtení s tím, že ho podpořil i ministr školství Marcel Chládek. A mimo oficiální záznam, jak informují Britské listy, prý od něho zaznělo, že tento zákon by zvýšil oblibu Komunistické strany Čech a Moravy, s čímž prý on zásadně nemůže souhlasit. Ano, dámy a pánové, následně jsem interpeloval písemně předsedu vlády ve věci překážek kladených poslanci vládní koalice potřebné valorizaci sociálních stipendií studentů vysokých škol, a to s ohledem na složení Sněmovny, ve které má klíč k řešení této situace právě současná vládní koalice. Já bych chtěl především říci - cituji z odpovědi premiéra Sobotky -, že podporuji institut sociálních stipendií, protože se domnívám, že to je jeden z nástrojů, který pomáhá udržet náš veřejný vzdělávací systém dostatečně prostupným a přístupným pro studenty ze všech sociálních skupin. Chci také potvrdit - končí slova předsedy vlády -, že i ministr školství podporuje myšlenku navýšení sociálních stipendií na vysokých školách. Čili sám za sebe i za ministra školství se nebráním jednání o tom, abychom dosáhli takové legislativní změny, která by umožnila navýšit sociální stipendia. Návrh na zamítnutí projednávané novely zde zazněl již při prvním čtení. Jednoznačně jste jej odmítli.
Děkuji panu zástupci navrhovatelů. Prosím, pane zpravodaji.
K zamyšlení je ještě jedna věc, a to je ta, že v některých pojišťovnách klesá počet pojištěnců, ale přitom narůstá počet zaměstnanců. Asi by bylo vhodné provést personální audity. za druhé zmocňuje zpravodaje výboru, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny. To je vše, děkuji.
Děkuji panu předsedovi výboru za podanou zpravodajskou zprávu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Došlo k závěru, že návrh neumožňuje krytí vyhláškou požadovaných nákladů na akutní lůžkovou péči. Zde Ministerstvo zdravotnictví konstatovalo, že nový návrh vychází z reálných údajů o úhradách České průmyslové zdravotní pojišťovny poskytovatelům zdravotních služeb a respektováním parametru úhradové vyhlášky dojde v průběhu roku 2014 ke snížení rezerv finančních prostředků České průmyslové zdravotní pojišťovny vytvořených v minulých letech.
Předem je potřeba říci, že seriál se připravuje několik let. Dohodl jsem se s produkcí a pracně jsme vymysleli jakousi únikovou verzi, kdy moje dějová linka byla omezena na minimum, abych mohl z toho příběhu být, jak se říká, vypsán a zároveň aby mě nemuselo přejet auto, i když si to možná někteří z vás přejí. Poté se stalo to, že během několika nedělí, výhradně nedělí, a ve velkém časovém rozpětí jsem absolvoval pět nebo šest natáčecích dnů. Tolik tedy k té faktologii. To jsou svým způsobem pohádky pro dospělé. To není hanlivé. Čili já to tam můžu spojit, tu radu, že bych měl hrát možná když tak jenom v pohádkách, i když v určitých společnostech je možná hraní v pohádkách dvojnásob nebezpečné. Protože čím lépe herec zahraje vlka, tím víc bude potom možná na ulici pranýřován za to, že žere Karkulky. Já si myslím, že v roce 2014 už by mělo být jasné, že to, co se děje na plátně nebo na obrazovce, je jakási smyšlenka, je jakási stylizace, a jak říkám znovu, fikce. To, co se snažím dělat pro naši armádu, samozřejmě má úplně jiný rozměr a vy to velice dobře víte. Proto si nemyslím, že se musím omlouvat. Přesto jsem to těm citlivějším povahám vysvětlil dneska na internetových stránkách Armády České republiky a jsem přesvědčený, že pokud se to některých z nich dotklo, tak to určitě přijmou.
Děkuji vám, pane ministře.
Tak vy jste ten bod nezařadili, na to máte plné právo. Ti, kteří třeba z mého klubu to chtěli projednat, nemají šanci k tomu vystoupit. Jenom mně vadí, když se nepoužívají férové metody v debatě. A to tady evidentně bylo. Pan ministr využil, či zneužil svého přednostního práva, ze svých kritiků udělal hlupáky, dal nám školení, že televizní program je fikce, jako bychom to nevěděli, a odešel. Pan ministr to ale neakceptoval a svoje vystoupení si prostě neodpustil.
A nyní požádal ještě o slovo pan Kolovratník jako předseda volební komise ohledně lhůt, které vyhlásí, takže máte slovo.
Děkuji. Je to standardní další vyhlášení lhůt ze strany volební komise na žádost některých poslaneckých klubů. Tak tedy prosím vyhlašuji novou lhůtu na podání návrhů na změny v orgánech Poslanecké sněmovny.
Děkuji vám. S přednostním právem pan předseda Kalousek.
Děkuji. Já už jsem vystupovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že jsem jeden z mála těch, kteří to přednostní právo mají, tak na jeho slova musím reagovat. Ale právě proto, že jsme si vědomi té hranice, tak někteří lidé ze své profese ty věci v televizi, byť jako herci, říkat nemohou. Já si snadno umím představit seriál o lékařích, kde nějaký lékař, pravděpodobně negativní postava, říká: Pacient je mi úplně ukradený, nechť mi zemře na tom operačním stole. A protože je to fikce a řekne to herec, tak se samozřejmě nikdo nemůže cítit dotčen. Ten by ji odmítl hrát s tím, že by potom vysvětloval, že je to fikce. Zrovna tak jako většina z nás asi zná ďábelského faráře z pohádky Dalskabáty, hříšná ves a nikdo z duchovního stavu se nemůže cítit dotčen. Ale těžko si umím představit, že tuto roli bude hrát pro Českou televizi kardinál Duka! Zrovna tak jako tato nehorázná slova ve fikci nemá říkat ministr obrany.
Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí pan Richard Brabec.
Jedná se o senátní návrh zákona, který Senátem prošel s významnou podporou.
Nyní paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Laudát.
Já bych si dovolila navrhnout na dnešek po pevně zařazených bodech bod s názvem Žádost o omluvu Martina Stropnického vojákům Armády České republiky za poškození jejich dobrého jména v televizním seriálu. Co mě k tomu vede, řada z vás ví, protože jste to už komentovali v různých médiích. Na tu misi měli odjíždět - ti z vás, co to viděli, víte, jaký to mělo děj. Z vojáků se stali vrazi, dealeři drog, chuligáni, zločinci. Gratulujeme. A já si myslím, že přestože jsem byla z těch, která v minulosti nikde nevystupovala proti panu ministrovi, že by mně vadilo, že se angažuje jako herec, tak po tom, co jsem viděla v neděli, jsem svoje stanovisko přehodnotila.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, dámy a pánové. Dovolte, abych navrhl zařazení bodu, který se bude jmenovat Kritická situace v resortu dopravy a zřízení vyšetřovací komise k činnosti ministra dopravy Antonína Prachaře. Minulý týden část z vás tady absolvovala mimořádnou schůzi. Na návrh předsedy klubu sociální demokracie jste prohlasovali, že o této velice složité situaci v resortu dopravy besedovat nechcete, tady až na jednu výjimku, kdy pan ministr vystoupil s předem připraveným projevem, který však nereagoval na to, co si myslím, že by bylo záhodno, aby Sněmovna tady slyšela odpovědi, s výjimkou jistého tendru netendru na jednu železniční trať, tak na ostatní otázky vůbec neodpověděl. Jenom pro osvěžení paměti. Prosím, apeloval jsem tady na vás, že považuji za kritickou a zhoršující se situaci, co se týká bezpečnosti na silnicích. Nebylo odpovězeno na to, jak tedy dál bude pokračovat příprava tendru na nového provozovatele výběru elektronického mýtného. Teď jsme se dozvěděli, že pan ministr není ani schopen s vládou domluvit ceny na příští rok, což mám pocit, že se ještě nestalo v tomto období, aby nebyly dopředu známy ceny na příští rok, a nebylo odpovězeno na celou řadu dalších a dalších otázek. Takže prosím, co se ještě musí stát na to, aby bylo všem umožněno k této krizové problematice diskutovat? Tak proto vás prosím, aby v pátek po pevně zařazených bodech byl tento bod zařazen.
Děkuji. Pan poslanec Kádner, po něm pan předseda Kováčik.
Projedná jej na příští řádné schůzi výboru.
Pane předsedo, paní a pánové, přeji hezký dobrý den. Na konto té diskuse, která tady o programu probíhá, si dovolím poznamenat, že pan ministr Stropnický svoji roli v seriálu zvládá velmi dobře, aspoň podle toho, co jsem měl možnost vidět. Je to skutečný profesionál, herec jak má být. Myslím si, že ten bod by byl poněkud nadbytečný. Dovolte mi, abych vás požádal o zařazení nového bodu na program jednání Poslanecké sněmovny. Ten bod by měl název Informace ministra průmyslu a obchodu o aktualizaci státní energetické koncepce. Připomínám, že poslední státní energetická koncepce byla přijata již před deseti lety. Od té doby se, připusťme, energetika výrazně proměnila.
Dámy a pánové, čas na přestávku vypršel. Je tomu tak. Táži se, zda si chce závěrečné slovo vzít paní navrhovatelka nebo paní zpravodajka. Není tomu tak. Poprosím paní zpravodajku, aby pozměňovací návrh přednesla a poté se k jednotlivým návrhům budeme vyjadřovat.
Hezké odpoledne. Já bych navrhovala nejdříve hlasovat o tomto pozměňovacím návrhu a potom o zákonu jako celku.
A ten pozměňovací návrh je označen jak?
Moje stanovisko je kladné.
Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro takto navržené usnesení, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Stovku? Fakt na hlavu postavené. Možná by sociální demokraté mohli už konečně pochopit, že k prosperitě se propapírovat nedá." Zbytek začal meloušit bez živnostenského listu. A to jsem v oboru, který si s celou tou elektronizací a buzerací poradí nejlépe. Co pak má dělat takový instalatér, autoopravář, klempíř nebo kdokoli jiný? Důvod je samozřejmě jasný. Této vládě na aktivních lidech a drobných podnikatelích nezáleží. Tato vláda je vláda velkých korporací a dopad zákona poměřuje tím, jak se s nimi je schopna popasovat velká firma. Ale to zjevně této levicové vládě nevadí. Nejdříve jste jim omezili paušály, teď jim přidáváte administrativu, do budoucna na ně chystáte registrační pokladny. Občanští demokraté rozhodně nesouhlasí s opatřeními, která jdou tímto směrem. My souhlasíme se všemi opatřeními, která zajistí lepší výběr daní a daňových nedoplatků, ale ne tak, že budeme zatěžovat a komplikovat život poctivým podnikatelům. Normální, slušní, aktivní lidé přece nesmějí doplácet na neschopnost státu vybírat daně. A mimochodem, toto je další důkaz toho, co jsem tady říkal opakovaně, že vláda nemá žádnou promyšlenou koncepci daňového systému a má v tomto případě jediný jasný cíl a to je zavedení registračních pokladen. A to je příklad i tohoto opatření, které lidem, podnikatelům jenom zkomplikuje život a žádný lepší výběr daní to nezajistí. Jak už jsem řekl, občanští demokraté tuto novelu svým hlasováním nepodpoří. Věříme totiž v opačný princip než tato levicová vláda. Věříme ve svobodný prostor bez kontroly státu. Věříme v nízké daně, malou byrokracii, a toto jde přesně opačným směrem.
Kdyby to bylo opravdu tak, jak řekl pan předseda Fiala, že jediné, co chcete z tohoto opatření, jsou peníze poplatníků, abyste je mohli utrácet, tak by to sice bylo neakceptovatelné z politického hlediska, ale ještě pochopitelné. Jistě by se tomu nedalo říct, že je to nemravné. Ale ono to tak není. Ale je to vidět. A vy můžete tvrdit: Bojujeme s daňovými úniky. V každém projevu hovoříme o boji s karuselovými obchody. A část veřejnosti je skutečně přesvědčena, že se efektivita výběru daní zvyšuje. To je efekt tohoto politického vystupování. Úplně stejně to bude u tohoto případu. Tady zatížíte tisíce lidí naprosto zbytečným hlášením, které místo jednou za kvartál by mohlo proběhnout jednou za měsíc, nic to samozřejmě nevyřeší. Myslím si, že v diskusi ve druhém čtení jsme si to řekli zcela jasně. Ale vy nebudete mít jednu jedinou korunu navíc.
Po dohodě s předsedy poslaneckých klubů jsme se domluvili, že budeme pokračovat bez přestávky. Ale vzhledem k tomu, že to bylo včera odhlasováno, tak se táži, zda někdo vznáší námitku proti takto navrženému postupu. Přečtu omluvenky: dnes od 14 hodin do konce jednacího dne se z osobních důvodů omlouvá paní poslankyně Anna Putnová a dále od 14 hodin se omlouvá pan vicepremiér Pavel Bělobrádek z pracovních důvodů do konce jednacího dne.
Ano, děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Táži se, zda má ještě někdo další návrh na změnu schváleného pořadu. Ještě se hlásí pan předseda Faltýnek, tak já vás poprosím o chvíli trpělivosti.
Já se moc omlouvám, vážené kolegyně a kolegové, a je to samozřejmě na naší společné dohodě. Nicméně paní ministryně Válková dojela na pouze hlasování o tom zákonu, který jsme včera nedokončili. Tak bych se chtěl jenom zeptat, slušně, poprosit, pokud ne, tak samozřejmě ne, jestli bychom nemohli ještě doprojednat tady toto hlasování zákona paní ministryně Válkové.
A je to které čtení zákona? Má návrh ještě někdo na změnu schváleného pořadu 19. schůze?
Mám pro vás dobrou zprávu, je to moje poslední vystoupení na této schůzi. Ale jenom abych dokumentoval, jak tady spolu jednáme. Takže my jsme svoji část dohody splnili a vy, jako obvykle, chcete pořád další změny. Nic víc, nic míň jsem k tomu říct nechtěl.
Vážená Sněmovno, vážené poslankyně, poslanci, beru zpět své zpětvzetí. Ono se to špatně vyslovuje.
Máme otevřenou cestu. Protože jde o legislativně technickou, tak pravděpodobně i on se musí vyjádřit. Prosím.
Tak také navrhuji, aby se hlasovalo pro, nebo doporučuji.
První návrh. Prosím o nepodporu tohoto návrhu.
Dobře děkuji. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Druhý návrh. Rozhodneme hlasováním o legislativně technické změně v návrhu kolegy Hovorky v hlasování číslo 14, které jsem zahájil. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Děkuji vám.
Nyní bychom měli hlasovat o zákonu jako celku.